Nevedeme ani debatu o právech menšin. Vedeme debatu o hodnotách. V tomto smyslu na nikoho neútočíme. I já osobně mám řadu přátel v LGBT komunitě. Ale hájíme manželský svazek, který je základem tradiční rodiny, a to s veškerým jejím posláním. Mimochodem krásně tu veřejnou debatu vystihuje jeden tweet - cituji: "Jsem vdaná za muže, pořád jednoho, toho samého, už 27 let. Máme tři děti a všechny jsou naše, vlastní. Tak toto vyjádření se z našeho pohledu nesmí stát v naší společnosti normou. Zároveň je třeba připomenout, že debatu, kterou zde vedeme, nevedeme o právech dítěte. Odmítáme směřování k hédonistické společnosti, kde nikomu není upřeno vůbec nic a pod pojmem "právo na" se schovává úplně vše.
Otevírám bod číslo Případné debaty přesuňte do předsálí.
Tento zákon byl poslancům předložen 25. ledna 2019 a následně 6. března stejného roku určil organizační výbor ústavně-právní výbor jako výbor garanční. Za porušení těchto opatření může být provozovateli v případě trestného činu udělen trest odnětí svobody v rozsahu 6 měsíců až 3 let, peněžitá sankce či zákaz provozu činnosti. Tím bych tedy asi pro začátek ukončil svoji zpravodajskou zprávu.
Já vaši omluvu přijímám, pane předsedající. Před chvílí jsme projednávali zákon, kdy se skupina aktivistů domáhala toho, aby vám stát zajistil dítě, i když ho biologicky třeba mít nemůžete. Tak já teď před vás předstupuji jako aktivista a budu se snažit, aby vám stát zajistil svobodu slova. Chápu, že to je daleko méně významný a méně ušlechtilý důvod, než měla ta daleko organizovanější skupina aktivistů, ale je to tak. Lidé se velice bouří a útočí na premiéra Módího. Největší sociální síť Facebook začala mazat statusy s hashtagem ResignModi, to znamená výzvy k rezignaci premiéra, že nezvládá svoji práci. To je zpráva z dnešního dne z Novinek. Teď začnu trošku obecně. My jsme přijali desítky a desítky zákonů na covid a pandemický zákon. Jednou z těchto nejvýznačnějších hodnot je svoboda slova. Nyní ale už se lidi tolik nehádají v hospodě, často se hádají na sociálních sítích a doba se mění. Současný svět a nová levice má tendenci svobodu slova ničit. To je samozřejmě devastující pro společnost, ve které žijeme. Žijeme v době, kdy padají výrazně vyšší tresty za verbální trestné činy než za násilné. A ani těm lžím nedokážeme moc čelit. Ony ty velké lži jsou tažené těmi největšími médii. Vznikla kvůli tomu válka. Rozvrat Blízkého východu i části západních hodnot na této planetě. No a co se ukázalo?
Tady v té diskusi hodně často zaznívají slova o základním právu na svobodu slova. Takže bych chtěl navrhnout komisi pro Ústavu, abychom tam pořešili střet těchto dvou práv.
Dobře, čili komisi pro Ústavu Parlamentu České republiky. Pan kolega Kopřiva.
Vzhledem k tomu, že tento návrh může teoreticky mít nějaký dopad na jednotný evropský trh, navrhuji ještě výbor pro evropské záležitosti.
Budeme rozhodovat o těchto čtyřech návrzích. Návrh nebyl přijat. Další je volební výbor. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Výbor pro evropské záležitosti rozhodneme v hlasování číslo 16, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Tedy nebylo přikázáno žádnému dalšímu výboru, ale máme tady hlasování o prodloužení lhůty o 20 dnů. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Čili tím chci říci, že to, o co musíme usilovat, je, abychom za každou cenu hájili volnou soutěž idejí, myšlenek, slov a hodnot. Úplně stejně je to s vyjádřeními ve veřejném prostoru. Já nechci, a proto je taky podán tento zákon, aby tady byly jakési komise, které budou rozhodovat, který výrok je hodnotný, který není. Ve veřejném prostoru mají právo být slova a myšlenky chytré i hloupé, inspirující i provokativní, takové i makové. Toto nejsou naše hodnoty. No a brzo se to může týkat vás u nějaké věci. Bez ohledu na to, jestli jsme fandili panu Bidenovi, nebo panu Trumpovi. Takže stručně a jasně, je to zákon, který se snaží chránit svobodu slova, snaží se zabránit cenzurním zásahům. A velice vás prosím, abychom ho pustili do druhého čtení, kde se nikterak nebráním tomu, že jistě budou návrhy, co tam ještě zpřesnit, zmírnit, udělat tak, onak, ale nějakým způsobem se snažit tuto stranu barikády hájit.
Já vám děkuji.
Já tento návrh vnímám jako první krok, přestože nepřináší ani ideální, ani konečné řešení problému. Svobodu slova a veřejného projevu by měla primárně řešit Ústava. Cenzuru, ale také dezinformace, propagandy a ovlivňování veřejnosti by měl řešit nový ucelený mediální zákon, který by nastavil stejná základní pravidla pro všechna média. Vláda dala k návrhu zákona negativní stanovisko. Cestu regulace veřejných sociálních sítí prostředky trestního práva vláda proto považuje za nežádoucí. Tento názor vlády je ale ve skutečnosti hodně v rozporu jak s praxí, tak s Ústavou. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Ani největší právní ignorant tady nenajde jakékoliv právo soukromého subjektu zasahovat do práva svobody projevu. V každé společnosti se porušení zákona trestá. Porušení ústavního zákona se musí trestat tím spíše. Ostatně jak jinak může stát zajistit jeho vymáhání než tím, že stanoví sankce za jeho porušení? Ano, svoboda slova není bezbřehá, tak jako jiné právo nesmí být zneužito k poškozování práv a svobod druhých. A jde jistě o míru. Pokud vám vynadá občan na internetu nebo na ulici, je to víceméně legitimní projev jeho osobního názoru. Podle vlády by se mohlo stát, že předložený návrh by sice zajistil široký prostor k veřejné diskusi, v praxi by však tento prostor byl zaplaven a zaplevelen urážlivými, spamujícími, dezinformačními nebo vulgárními příspěvky, čímž by společenská diskuse byla prakticky znemožněna. Zatímco orgány pověřené kontrolou dodržování zákona o televizích nijak netrestají Českou televizi za dezinformace, urážky a manipulace, které zaznívají se skutečně masivním dosahem, pak naopak justice stále častěji a tvrději stíhá jednotlivce za osobní názory vyjádřené jak v soukromí, u stolu v hospodě, nebo v nějaké internetové diskusi. Spolu s justicí pak náznak jiného názoru zcela svévolně potlačují někteří správci těchto internetových diskusí. A nejde vůbec o nějaké vulgarity, ale třeba jen o jiný než oficiálně tlačený názor na covid či jiný problém. Jako protiargument neobstojí ani ochrana před spamem. To opravdu se svobodou projevu nijak nesouvisí. Nevyžádaný komerční mail narušuje právo na soukromí a já sám bych měl mít právo smluvně nastavit pravidla pro jejich přijímání nebo nepřijímání. Tím, že vymažu mail, který nechci číst, nijak neporušuji právo kohokoliv napsat nějakou nabídku. Když se vrátím úplně na začátek, tak když to krátce shrnu: hnutí SPD je přesvědčeno, že sexuální orientace je soukromou záležitostí každého člověka a nemáme žádnou ambici řešit tady v parlamentu, kdo co dělá doma v ložnici ve svém soukromí. Ať si každý řeší své osobní vztahy dle vlastního uvážení, včetně osob z komunity LGBTI, samozřejmě s limity danými platnou legislativou. Pro sňatky osob stejného pohlaví už byl v roce 2006 vytvořen institut registrovaného partnerství - právě proto, aby se nezasahovalo do institutu manželství. To by jednoznačně mělo zůstat svazkem mezi mužem a ženou. Ostatně máme je i mezi našimi členy. Ostatně můj mladší bratr je gay. Mám ho moc rád. Velmi často spolu komunikujeme a často se stýkáme. Jasně. Proto hnutí SPD podpoří poslanecký návrh ústavního zákona, který zakotví manželství jako svazek muže a ženy přímo v ústavním zákoně, konkrétně v Listině základních práv a svobod. Jenom dodáváme, že v době schvalování institutu registrovaného partnerství vystupovali zástupci LGBTI komunity s vyjádřeními, že jim tato právní úprava vyhovuje. Tím se i do budoucna vyhneme zpochybňování úpravy manželství, která je nyní obsažena v občanském zákoníku. Nám i našim voličům jde o to, zachovat manželství jako exkluzivní institut, který spojuje muže a ženu, vytváří nejlepší rámec pro výchovu dětí a je základním kamenem struktury naší společnosti. Proč s tím nepřijdou? My se té diskuze rádi zúčastníme, uvidíme, co z té diskuze vzejde. Můžeme diskutovat o rozšíření práv v rámci registrovaného partnerství. Já vím, že se tak člověk narodí, někdo tak či onak. S tím přece nikdo problém nemá. To je přece úplně v pořádku. To nemá s těmito postoji nic společného.
Poprosím pana poslance Výborného, připraví se paní poslankyně Melková.
Dnešní debata je skutečně debatou hodnotovou, ideovou, není to debata politická. A znovu říkám, jde nám o to, aby to, co tvoří základ stabilní rodiny, tedy manželství - táta, máma a děti, nebylo jakýmkoli způsobem rozmělňováno. Proto jsme přišli s návrhem, který zde chci znovu uvést a představit, a to je novela Listiny základních práv a svobod, kde už dnes je jasně řečeno, že rodina a rodičovství jsou pod ochranou zákona. Vzpomeňme na slova Voltaira, že "sice nikdy nebudu souhlasit s vaším názorem, ale zároveň budu hájit do krve právo na to, abyste ten názor mohli říct".
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pětiminutová přestávka nám uplynula. S náhradní kartou číslo 10 hlasuje pan poslanec Skopeček. Já přivolám kolegy z předsálí a budeme hlasovat. Tak ještě chvilku počkáme, umožníme kolegům, aby přišli z předsálí. Vypadá to, že náš počet se stabilizoval. Kdo je proti? Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Má někdo jiný návrh?
Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že se jedná o novelu občanského zákoníku, tak bych považoval za logické, že by garančním výborem měl být výbor ústavně-právní.
Nejprve budeme tedy hlasovat o tomto protinávrhu. Kdo navrhuje, abychom tisk 201 svěřili jako garančnímu výboru ústavně-právnímu výboru? Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru. říkám to dobře? ... sociální politiku byl určen jako další výbor. Má někdo ještě nějaký další návrh na přikázání jinému výboru? Budeme tedy hlasovat o výboru pro sociální politiku jako dalším výboru. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako dalšímu výboru. Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Výborného, který navrhl prodloužit lhůtu pro projednání ve druhém čtení o 20 dnů, tedy na 80 dnů. Kdo je proti? Takže návrhy na zkrácení už nebudeme hlasovat. Pokračujeme v bodě 2, což je Tady padl také návrh na zamítnutí, ovšem v opačném gardu. Všichni víme, o čem hlasujeme. Nejprve zamítnutí tohoto návrhu. Návrh byl zamítnut. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu. Nikoho v sále nevidím. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Navrhuje někdo přikázání jinému výboru? Tak pan místopředseda Pikal.
Nikoli výboru, ale komisi pro Ústavu.
Tak. Ještě nějaký jiný návrh? Nevidím. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je pro tento návrh? Návrh byl přijat. Prodloužili jsme tedy lhůtu pro druhé čtení. A já končím druhé čtení tohoto bodu. Já vám děkuji, paní poslankyně.
Vážené dámy a pánové, máme před sebou návrh zákona poslanců jiných stran než SPD, který navrhuje uzákonit manželství homosexuálů. Hnutí SPD s tímto návrhem nesouhlasí a hned vysvětlím proč. Nemáme nic proti registrovanému partnerství. Nemám nic osobního ani proti homosexuálům. Ostatně můj mladší bratr je gay, mám ho moc rád, velmi často spolu komunikujeme a často se stýkáme. Ale manželství je z našeho pohledu prostě svazek muže a ženy. Jde o spor mezi tradičním vnímáním světa, mezi tradičními hodnotami. Já bych ještě dodal, je to spor mezi zdravým rozumem a pseudoliberálním nihilismem - po mně potopa. Lidské civilizace po celou dobu historie manželství kodifikují jako spojení muže a ženy, a to i v civilizacích, které homosexualitu tolerovaly, nebo, jako například antické Řecko pederastii, tedy sex mužů s mladými chlapci, dokonce preferovaly. Důvody jsou zřejmé. Instituce manželství měla daleko zásadnější a komplexnější funkci. Zásadní přitom byly dvě: reprodukční a ekonomická. Muž si jím vydobyl právo na to, aby jeho majetek dědily jeho děti. Děti jsou pro manželství klíčové. Už od raného středověku se křesťanské církve bránily například rozvodům, neblahému dědictví prostopášného Říma, ale uznávaly výjimku a tou byla neplodnost. Manželství, které nebylo schopné zplodit děti, nebylo tehdy považované za platné manželství ani mezi mužem a ženou. Tento princip platil ovšem už v časech starého Říma a platil i v desítkách jiných kultur. Vůbec první doložený rozvedený Říman byl jistý Spurius Carvilius Ruga, který se rozešel roku 230 před naším letopočtem s manželkou. Hluboce ji miloval a vážil si jí pro její morální bezúhonnost a dobrou povahu. Carvilius Ruga nějakou dobu zastával úřad konzula a musel podle zákona přísahat, že se ožení pouze za účelem plození dětí. Jeho manželství zůstalo i po letech bezdětné. Manželství je po tisíce let institutem, který ve všech civilizacích ze zákona spojuje muže a ženu za účelem plození dětí. Není v tom žádná homofobie, žádné předsudky, ale chladný kalkul, kdy každý zákonodárce věděl, že pokud má země vzkvétat, musí v jejích základech být funkční rodiny, které plodí děti, dělníky, vojáky, učence, ale také matky. Pokud zmiňuji historii, pak to primární není fakt, že manželství muže a ženy je fakticky jedna z nejstarších společenských institucí dějin a světa, ale fakt, že pokud tak dlouho vydrželo a přetrvalo všechna náboženství, civilizace i říše, tak je to proto, že je principiálně založeno na zdravém rozumu. Je to něco, co z principu správně funguje. Každé dítě je do budoucna v dospělosti daňový poplatník, který pracuje, nebo je třeba voják, který za svou rodinu, ale i stát bojuje a umírá.
V každém případě je to ale dobrá příprava, protože se bude diskutovat i v těch výborech.
Pane místopředsedo, paní ministryně, dámy a pánové, jak vidíte, nemám žádný papír, takže nebudu nic číst. Bohužel na sociálních sítích tomu tak není. Tam si myslím, že to hlasování je jasné. Tam je právě ta koalice, opozice. Tam na to má někdo názor řekněme pravicový, levicový. Prostě ta debata, ten veřejný diskurz se vede v tomto velmi až bych řekl agresivně a ve výsledku to potom k ničemu nepovede. Já se nenechám zaškatulkovat tímto jednoduchým černobílým pohledem. Jak víte, nepodpořím to, říkám to otevřeně, neschovávám se někde na chodbě, nebo že bych to zatajoval. Za mě to bylo něco na způsob z jedné strany "kdo chce všechno, pak nemá nic", nebo respektive "chceme všechno, ne něco", z druhé strany "lepší je nic než něco". Jinak pokud jde o tohle, a nebudu tady opakovat ten svůj příspěvek, v principu ten název je takový nepřesný, jak se to říká, že to je manželství pro všechny. Ten návrh je o manželství stejnopohlavních párů, nikoliv pro všechny. Protože pro všechny by znamenalo pro všechny situace, které tady existují. Takže kdyby to bylo pro všechny, tak by to bylo i pro vícečetné... pro vícečetná manželství, bez ohledu na věk, příbuzenské vztahy a podobně. Prostě není možné, že když má člověk na něco jiný názor, tak někomu tu toleranci vnutit tou netolerantností a těmi agresivními výrazy, které tam vidíme. Takže pojďme směle do toho.
Tuto novelu občanského zákoníku, jak je předložena, jak už jsem uvedl v úvodu, nepodpořím. Rád bych však vyhověl těm, kteří žádají, aby se na stejnopohlavní páry, dnešní registrované partnery, vztahovala obdobná pravidla jako na manžele v otázkách dědění a společného jmění.